A já se to budu snažit tady vysvětlit. Pan premiér stále mluví o tom, že on něco nakupuje. Komu patří rafinerie, pane premiére? PKN ORLEN je polská státní firma, takže vy nerozhodujete o tom, jakou ropu kupuje Unipetrol, to Poláci o tom rozhodují, Poláci.
Tyto krajiny jsou v míře nárůstu inflace na tom lépe než Česká republika. Nám je samozřejmě zřejmé, že nejde růst cen zcela zastavit. Naší snahou však je tento růst zpomalit, aby nedopadal v takové míře na české občany. Naším receptem je dočasným generálním pardonem snížit DPH u pohonných hmot a dočasným generálním pardonem snížit DPH u energií. A druhým způsobem, jak vláda může reálně pomoci českým občanům, je osvobození od DPH na energie. Současné vysokoinflační prostředí v České republice může samozřejmě ohrožovat a ohrožuje - vidíme to v médiích - sociální smír. Také se můžeme podívat do okolních zemí, které na rozdíl od současné pětikoalice pomáhají svým občanům v době krize. Velice rozumným krokem se vydali Němci i v otázce veřejné dopravy. Zde po dobu tří měsíců zavedou zvýhodněnou jízdenku, která bude na měsíc stát 9 eur. Proč nebijí na poplach všichni ekologičtí aktivisté, je pro mě záhadou. Ale také Slovensko, ať nechodíme tak daleko. Proč to nejde u nás? Na tomto místě se ptám - kam se poděla vůle poslanců vládní koalice pomáhat? Českou cestu, kterou zvolil Petr Fiala, je nechat dopadnout následky celého zvyšování cen na české občany. Ostatně k tomuto plošnému kroku vyzývají vládu i poradci pana premiéra.
Děkuji, paní předsedkyně, a nyní s přednostním právem vystoupí pan předseda Tomio Okamura.
Vždyť to vidíte - některé státy akceptují platby v rublech, některé neakceptují, stále se to mění, a naše vláda o tom stále mluví - a my už nemáme téměř nic. Potom tam budete něco rozhodovat. Dneska jste tam do počtu. Mě nepustili ani na dozorčí radu ČEZu jako ministra financí. A ty zásobníky plynu a plynovody a distribuci, když to chcete koupit, tak prosím. Prodalo se to za 132 miliard, za kolik to koupíte teď? Kdo ovládá čerpací stanice v Čechách? Poláci a Maďaři zase! Stát má ČEPRO. ČEPRO má 200 čerpacích stanic, ale má zásobníky na ty produktovody. Takže se to už konečně naučte. Choďte do těch rafinerií. Já jsem vám jasně řekl, co máte udělat ve státních hmotných rezervách, a neudělali jste to, jak jste to měli udělat. Měli jste říct distributorům: Nakupte plyn - to je ten německý model. To udělalo Německo. Já jsem zvědav, komu ten plyn potom prodají a za jakých podmínek. Oni jsou úplně mimo. Co oni říkají tomu ČEZu? Fajn, ten končí koncem roku. Nechť to dají na papír, nechť to prosadí na valné hromadě. Takže byl Nord Stream, byla krize, Rusko nechtělo dodávat přes Ukrajinu, a on říkal: Postavme South Stream. Co je to Eurostream? Poláci to nechtěli. Nic nám nezůstalo, všechno je v rukách zahraničních investorů. To by bylo fajn! Já jsem to zažil, peklo vždycky.
Jestliže koalice říká, že nechce podpořit vysokopříjmové domácnosti, mohu s tím i nemusím souhlasit, tak toto je nástroj, kde se tomu můžeme vyhnout, protože my to můžeme nastavit tak, že se to připraví na průměrnou spotřebu domácnosti anebo na jakoukoliv jinou spotřebu domácnosti. Zjednodušeně řečeno, tu podporu dostanou ti, kteří budou mít určitou spotřebu. Geniální na tom nástroji je to, že stát může - může, já neříkám, že musí - proto my doporučujeme, ať se přijme ten zákon a vláda se vždycky rozhodne, jestli ho zaktivuje, nebo nezaktivuje. To si myslím, že je jednoduché, jasné a stát si může okamžitě regulovat formu podpory. Bude to mít připravené. Jak už jsem zde říkal, stát může zastropovat tu podporu, například průměrnou spotřebou domácnosti nebo jakoukoliv jinou spotřebou, takže nemusí mít nikdo obavu, že by se přes obnovitelné zdroje dotovaly bohaté domácnosti, a ti, kterým koalice nechce tu podporu vyplácet. Tak to je druhá věc, podle mého názoru šikovná věc. Za další, nesmírně důležité, a tady bych opravdu poprosil, abyste toto zvážili. Jaké chceme dneska hledat pro firmy formy podpory z vysokých cen energií? Ale zase záleží na tom, kolik by ten stát si řekl. Za další, bylo by to symbolické. To bylo obrovské selhání tehdejší vlády, tehdejšího Parlamentu. Za další, je to úžasně jednoduché, nevymýšlejme kolo. Všechny sociální podpory, jakkoliv jsou možná dobře míněny, jsou o čem? Že někdo musí jít na úřad práce, tam si vystojí frontu, vyplní deset formulářů, dobře, třeba se to zlepší a bude to třeba pět formulářů, za chvíli čtyři, ale je to komplikované. To je to, co zde navrhujeme. Takže toto by bylo jenom o tom, že by zaplatili méně. Rozumím jedné věci, že řeknete: Fajn, nezní to špatně, ale všechno je o penězích, všechno je o zdrojích. Máme dvě možnosti, jak se k tomu postavit. Ano, můžete říct: Ale co ti solární investoři, přece nebudou rok nebo dva bez podpory? Znovu říkám, pouze by se to posunulo. Pokud by ani toto nebylo schůdné, tak poté ano, už je to na vrub zdrojů ze státního rozpočtu, a tady navrhujeme dvě varianty. A to je ten další zákon, který zde předkládáme s kolegou Brabcem a s ostatními, a je to zákon o podmínkách obchodování s emisními povolenkami na emise skleníkových plynů. Výnosy jsou výrazně větší, než jak jsme předpokládali. Ano, ty výnosy budou až někdy do roku 2027, možná ještě o něco déle. Záleží na tom, jestli emisní povolenka bude stát 90 euro, jestli bude stát více a tak dále. Co tím vlastně říkáme? Jestli tam budeme mít na konec 300 nebo 400 nebo ještě více, tak máme zdroj na to, že můžeme toto využít. Víte, kolik je to peněz? A zase můžete říct: ale ono to tam kape postupně. Dobře, nejde to tam naráz, to je zcela zjevné, ale jde to tam po desítkách miliard ročně. A my nepotřebujeme dneska na tu podporu stovky miliard. To můžeme krásně zkombinovat s mimořádnými výnosy z dividendy ze společnosti ČEZ.
To SPD chce, samozřejmě, ale všechno ostatní už by si měly přijímat národní parlamenty podle výsledku voleb a podle přání svých vlastních občanů bez diktátu Bruselu. Je to přece úplně něco jiného. Její jedinou chybou je, že není z Ukrajiny. Je to stará žena, která celý život poctivě pracovala a platila daně. To jsou dnešní praktiky kolem exekucí. Vážené dámy a pánové, je nutné zlevňovat život lidem ve všech rovinách. A nepřihlásil se nikdo. Takže to je realita. Doslova nikdo. Nikdo se nehlásí, protože nikdo na své peněžence žádnou vládní pomoc, žádnou pozitivní činnost na svých peněženkách ze strany vlády Petra Fialy nezaznamenal. A to je opravdu tristní. To je opravdu tristní situace! A do toho ještě, jak jsem říkal, jste si včera protlačili návrh zákona, kdy vezmete 14 miliard zdravotním pojišťovnám a zhoršíte dostupnost zdravotní péče pro naše občany. My jsme tady protestovali, SPD, dali jsme návrh na zamítnutí. My jsme se snažili obstruovat a vy jste nás přetlačili, přehlasovali. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane předsedo. Prosím, máte slovo.
Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové. Dnešní schůze Poslanecké sněmovny dává prostor k alternativním řešením energetické krize, do které jsme se dostali. Jestli ale bude vládní koalice postupovat jako obvykle, uplatní svá slova k tématu jen přednostní řečníci. Proto je důležité podívat se na předložená témata této mimořádné schůze komplexně a z více úhlů pohledu. Máme se zde zabývat výší DPH na ropu, elektřinu, zemní plyn, jak s ní pohnout velmi zásadně směrem dolů v tomto dalším krizovém roce. A také máme řešit problematiku obnovitelných zdrojů energie a emisních povolenek. Normálně by to byla vcelku běžná nezajímavá témata, která řeší jen skupina odborníků a politiků. Bez přehánění se nyní problémy v energetice dotýkají každého občana České republiky, bohužel většinou dost negativně. Stoupají ceny energií, raketově roste inflace a naše příjmy i úspory jsou znehodnocovány před našima očima. Nemůžeme zůstat klidní. Poptávka po elektřině stoupá. Když do toho zahrneme eurounijní taxonomii kádrující typy energií na špinavé a čisté, a podle toho dokonce zdražující úvěry na investice do energetiky, plus tragický a spekulativní systém emisních povolenek, nemůže být výsledek jiný než extrémně drahá energie se všemi myslitelnými negativními dopady na občany a firmy, na životní úroveň a makroekonomickou situaci evropských států. Od energií se odvíjí úplně všechno. Jako politici jsme povinni tyto negativní dopady minimalizovat či odstranit a občanům pomoci. Snížení DPH z energií i plynu je prvním, nikoliv jediným, ale nutným krokem na této cestě. Tím hlavním a rovněž tak nutným a nezbytným je odstoupení od šíleného unijního plánu Green Deal, který je mimochodem i jedním z hlavních zdrojů současné inflace. A bohužel, může být ještě hůře. Drahá elektřina a rovněž tak drahé pohonné hmoty, které mají být též tématem této schůze, totiž sekundárně prodražují úplně všechno další zboží a služby v ekonomice. To znamená, právnickým i fyzickým osobám, to znamená, firmám i občanům, rostou náklady a poptávková inflace, která tady byla, se mění přirozeným vývojem na nákladovou a podle mého názoru bohužel bude ještě stoupat právě proto, že s ní vláda nic nedělá. Situace je den ode dne horší. K tomu navíc svým občanům pomohla tamní vláda plošným příspěvkem odpovídajícím 2 500 korun. Podobnou cestou se vydalo Rakousko, které všechny občany ale podpoří částkou 300 eur, tedy asi 7 300 korun. Daň z přidané hodnoty u energií snížilo také Dánsko, Polsko, Maďarsko a Itálie. Kromě elektřiny a plynu se zde snížily také sazby DPH na benzin či potraviny. Ceny energií zase zmrazilo Slovensko a Bulharsko. Slovensko dokonce na tři roky. Tvrdě proti krizi zakročila francouzská vláda. Francie nastavila maximální zdražení energií na 4 % a přiměla státní energetickou společnost EDF, aby levně zásobovala elektřinou svoji konkurenci. O tom mluvíme. Když budete tankovat za 33 korun, tak si to všichni uvědomíte, že vám nějaká vláda pomohla. Ale když se vás zeptám, jestli jste včera tankovali za 42 nebo 43, tak si to z vás nikdo nebude pamatovat. Premiér Orbán již naznačil, že platnost stanoveného stropu pro ceny pohonných hmot se prodlouží, a nedávno se také stalo. Naše vláda, připomínám, nedělá nic. Orbánova vláda již během svého prvního funkčního období v letech 2010 až 2014 snížila ceny elektřiny a plynu pro domácnost. Hnutí SPD to navrhovalo také zákonem, samozřejmě to neprošlo. Ten zákon možná ve Sněmovně ještě někde v archivu leží. Tak a já se budu muset omluvit ze zbytku toho projevu a předám slovo nějakému dalšímu řečníkovi. Děkuji vám za pozornost.
Hlásí se ještě někdo s přednostním právem? Ano, pan předseda Andrej Babiš. A ještě než mu udělím slovo, přečtu omluvy. A pak tu máme další oznámení, pan ministr školství Petr Gazdík ruší svoji omluvenku z dnešního dne. Tak to bychom měli omluvy a nyní již dávám slovo panu předsedovi Babišovi.
Takže dobrý den.
Jasně to ukazuje, kam až jsme se dostali s členstvím v Evropské unii. Když je krize, nemůžeme udělat prakticky nic, žádná samostatná rozhodnutí nebo postupy ve prospěch České republiky a jejích občanů. Dnes jsme v Evropské unii, tak je nám vysvětlováno, že máme držet pusu a krok, žádná odvážná rozhodnutí nedělat, protože by to nebylo v souladu s právem Evropské unie. Sděluje nám to ne samotná Evropská unie, ale náš vlastní, domněle český Úřad vlády. To on se stal strážcem unijnosti, nedotknutelných idejí, přes které nejede vlak. Evropská unie ale obvykle řeší krize pomalu, hloupě, pozdě, případně vůbec. Po krizi energetické bude následovat krize potravinová a to už vůbec si netroufám ani domýšlet, co se všechno bude nebo spíše nebude dít. Zde to Unie ponechává víceméně na členských státech. Sama jako obvykle s nějakým skvělým nápadem nepřispěchá. Přitom si v Bruselu a Štrasburku platíme i z našich daní obrovský byrokratický aparát, ale je nám k ničemu. V Bruselu vznikl ten zcela ideologický systém emisních povolenek. Předchůdce ještě šílenějšího plánu, který má označení Green Deal nebo také česky zelený úděl, který měl ekonomiku zemí Evropské unie finálně dorazit. A možná by se to i povedlo, kdyby nepřišla další krize, která už je přímo vojenského charakteru, válka na Ukrajině. Ta odkryla karty i těch, kteří je dosud schovávali s nehybnou tváří hráče pokeru. Emisní povolenky měly zlepšit životní prostředí jak v Evropě, tak ve světě tím, že se bude méně znečišťovat životní prostředí. Našim občanům a dalším občanům členských zemí Evropské unie kvůli tomu razantně stoupají ceny, které musí platit hlavně za energie. To si čeští občané opravdu nezaslouží. Jednou z hlavních příčin krize v oblasti cen energií totiž bylo, že Evropská unie postupně snižovala počet emisních povolenek na trhu. To logicky navýšilo jejich cenu a vyvolalo problémy odběratelů energií v členských zemích Evropské unie. A jak Evropská unie řeší energetickou krizi? Zvýšila snad počet emisních povolenek? Odpustila podnikům jejich používání, které sice dělají zisky, ale všechny zisky utratí na základě toho, že si musí koupit emisní povolenky, aby přes nejnovější filtry se jim mohlo kouřit z komína? Hraje mrtvého brouka jako vždy, když v Evropě nastane nějaká krize, tedy situaci musí prakticky výhradně řešit iniciativa jednotlivých členských států. Ale finanční prostředky vesele odtékají do kapes spekulantů, různých penzijních fondů a dalších a my to platíme v ceně energií. Jak následně uvedla média, španělský premiér Pedro Sánchez, který podle diplomatů hrozil zablokováním záběrů v případě odmítnutí požadavků na výraznější společné kroky, dohodu summitu ocenil. Když to přeložím, Španělé si vyjednali výjimku, oni spekulantům budou platit jenom trochu a ten zbytek doplatí země střední a východní Evropy, které jsou součástí Evropské unie. To ale zatím vláda ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Pirátů nedokáže. A já se těším na předsednictví Evropské unie, kde tato vláda bude předsedat. Má jedinečnou možnost něco vyjednat. Jak je ale vidět, řešit se to dá, když se chce a dokud je uplatňována jednomyslnost při hlasování na Evropské radě. Potom už tam budeme jenom sedět a velké státy si budou hlasovat samy ve svůj prospěch a nebudou se ohlížet na to, co ty malé nebo menší, jako je Česká republika. Prosazujme tedy v Evropské unii své zájmy důrazně a včas. Až to nepůjde, bude mít větší smysl z Evropské unie vystoupit a odejít. Nyní se ovšem podívejme zcela konkrétně, co jsou jiné evropské státy schopné zařídit pro své občany. Je tak vidět v úplné nahotě, kdo se o své občany stará a koho zajímají jen vlastní tučné prebendy. Ceny energií v Evropě se i kvůli všem možných státním zásahům a zásahům Evropské unie prezentovaným často jako boj za životní prostředí o takzvanou bezuhlíkovou ekonomiku dostaly do výšek ještě před pár lety nepředstavitelných. Alternativních zdrojů je kvůli řízenému ústupu od fosilních paliv málo, státních zásahů a regulací naopak více.
A to beru jenom tyto dva zdroje. A to není málo. Já myslím, že to je férové řešení, že to není žádný populismus, že to je rozumně vymyšleno, a hlavně toto se využívá i v ostatních zemích. Ale pozor, v Německu také neměli ten solární tunel. Tam když podporovali, tak podporovali rozumně, a to tak, že budovali obnovitelné zdroje a současně tam byla přiměřená podpora. Tak alespoň ukažme těm lidem, že v dobách zlých dokážeme s tímhle pracovat a umíme si na ty peníze, které se tam platí, sáhnout a dokážeme to vyřešit. A prosím, pokud kdokoliv bude vystupovat, tak mi řekněte, co je na tomhle návrhu špatně. A děkuji všem, s kterými komunikuji, i z opozice, kteří to berou jako jeden z nejrozumnějších návrhů, který tady je.
Mezi listopadem 2021 a březnem 2022 nárůst cen potravin, co je konec naší vlády a současnost, pár měsíců, dovolte mi ještě pár čísel. V tomto ohledu musím bohužel konstatovat, že vláda dělá velmi, velmi málo. Pomoc, kterou představila, očividně nefunguje. Rekordní růst cen ohrožuje nejen příjmově nejslabší vrstvy obyvatelstva, ale je zasažena již také střední příjmová vrstva obyvatel této země. Fenomén růstu cenové hladiny je možné sledovat nejen v České republice, ale i v okolních zemích. Jde v podstatě o globální fenomén. Skokový nárůst cen primárně energií řešila již naše vláda. Na prudký nárůst cen energií na světových trzích reagovala naše vláda generálním pardonem daně z přidané hodnoty za dodání elektřiny nebo plynu za listopad a prosinec minulého roku. Tento generální pardon, který jsem ještě jako ministryně financí podepsala, výrazně pocítili všichni čeští spotřebitelé. Bohužel, náš návrh byl pětikoalicí bez diskuse zrušen a od té doby nebyla vláda schopna ani ochotna reagovat na tuto inflační situaci. Naše hnutí přitom poskytlo jasný recept, jak pomoci občanům.
Další věcí, kterou je třeba řešit, je lichva. Lichva je půjčka za extrémní úrok.